Vy tady říkáte, že vy tady zachraňujete někomu bydlení. A přenášíte to na ty pronajímatele a nám to přijde nefér. Takže nám přijde i nefér to, že vy řeknete, že vy jste ti, kteří tady nechcete nikoho vyhánět na ulici. Na ulici nechceme nikoho vyhánět ani my.
To znamená, je například možné podle tohoto paragrafu uplatňovat výjimku například pro propad příjmů ve vztahu k právnickým osobám, kterým by se započítaly jejich zisky do jejich ztrát, jak navrhuje Ministerstvo financí. To všechno tento zákon umožňuje. Ten zákon umožňuje celou řadu jednorázových výdajů. A jednorázové je potřeba brát v širším kontextu. Jednorázově je možné podpořit ekonomiku i v době, kdy to povede k významnému deficitu státního rozpočtu. Nicméně, a to je to, čemu se vláda chce vyhnout, Národní rozpočtová rada by k těmto krokům musela dávat své stanovisko.
Můžeme otevřít obecnou rozpravu, ale musíme odhlasovat, že povedeme podle návrhu rozpočtového výboru obecnou i podrobnou rozpravu. Pane předsedo, máte slovo.
Dobrý den. Nechci na to moc sahat. Jenom ten procesní návrh by měl zaznít.
Já bych chtěl jenom podotknout, že nepovažuji za nutné vždycky hlasovat o tom, že povedeme obecnou rozpravu. Takže bych prosil to hlasovat zvlášť. Případně tedy pokládám protinávrh, abychom si dali na ty projevy deset minut.
Já mám za to, že není možné omezit rozpravu na jedno vystoupení na jednoho poslance.
To je hlasovatelný návrh. Ještě kolega Ferjenčík.
A pokud tato námitka nebude přijata, tak navrhuji, ať jsou tam aspoň dvě vystoupení, aby bylo aspoň možné rozpravu reálně vést.
Procedurálně ještě pan předseda s přednostním právem.
Anebo je to v obecných ustanoveních, které máme obyčejně, normálně. A potom navrhuji dvakrát, jednou.
První hlasování je, že je tady námitka proti postupu předsedajícího. Kdo souhlasí s tím, že jsem postupoval neregulérně? Kdo souhlasí s námitkou proti postupu předsedajícího? Budeme tedy postupovat tak, že dál budu dávat hlasovat o jednotlivých návrzích. Nejdřív tedy zkrácení doby pro jednoho řečníka na deset minut. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Nejdříve dvakrát. Čili nejdřív dvakrát. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Ještě předseda Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.
Jenom pro dopřesnění. Debatu jsme zahájili předtím, než jsme hlasovali o tom, že se povede obecná rozprava. Já s ním v podstatě souhlasím. Nicméně rozpočtový výbor přijal usnesení, kde navrhuje, aby se obecná rozprava vedla. Ten výbor to tam může dát, nemusí. Ale když ten návrh je v usnesení, tak si myslím, že bychom hlasovat měli.
Já bych si dovolil využít přednostního práva. Prosím vás, nemalujme to tu tímhle způsobem. A tady to podle mě nefunguje. Prostě znejisťujeme další skupiny lidí, protože těm potřebným jsme nepomohli v první řadě. A možná si jich vyrobíme celou další řadu tímto opatřením.
Návrh znemožňuje podání výpovědi z důvodu neplacení nájmu v rozhodné době. Dlužný nájem spolu s úrokem z prodlení tak může narůst o náhradu nákladů soudního a případně též exekučního řízení, což by pro většinu nájemníků bylo naprosto likvidační. A nyní mi dovolte zmínit některé negativní dopady na pronajímatele. Rovněž nemalá část pronajímatelů se může dostat do ekonomických problémů. O tom tady hovořil pan kolega Bartoš. V mnoha případech je byt zatížen hypotékou, která je právě splácena z nájemného. Sám pak nebude schopen splácet úvěr. A dá se předpokládat, že může dojít k poklesu cen. On bude nucen byt prodat, a to pod cenou.
Děkuji, paní poslankyně.
Musím říct, že s tímto řešením za KDU-ČSL mám problém, protože jak jsem upozorňoval, tak se tady daly najít kroky, které by byly daleko efektivnější.
A já si velmi vážím Národní rozpočtové rady. Bylo to Ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO, které prosadilo zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a tam samozřejmě prosadilo i Národní rozpočtovou radu a výbor pro rozpočtové prognózy. A Ministerstvo financí s ním nesouhlasí. Proto jsem přišla s touto novelou. Čili není to možné v příštích letech a to je ten kámen úrazu současného pravidla, protože striktně navrací saldo na úroveň střednědobého rozpočtového cíle. Vyjádření pana předsedy Kalouska, že "historie vám to spočítá". Takže mí kolegové si střihli další noční a hledali, která země... Je pravda, že patříme na čelo pelotonu, děláme to jako jedna z prvních zemí, ale třeba to Německo, které mi tady dáváte pořád za příklad. Na rozdíl od české právní úpravy není v Německu nutný přechod na střednědobý rozpočtový cíl ihned poté, co zásadní neobvyklá událost mimo kontrolu vlády nastane. Nicméně aktivací únikové klauzule je nutné provést zvláštní zákonem. A tam se dočtete, že konsolidace německých veřejných financí začne v roce 2023 a potrvá 20 let. Takže prosím, není pravda to, co padlo na rozpočtovém výboru, že jsme jediná země. A budu pokračovat. V Rakousku je situace obdobná jako u nás. Toto je zatím jediné, co mí experti na Ministerstvu financí zjistili. Teď nejde o politické šarvátky, teď jde o budoucnost této země. Teď to není pro tuto vládu. Teď je to pro každou další vládu, která přijde po nás. Vzkazujete učitelům: Nebudeme zvyšovat vaše platy. Vzkazujete: Nebudeme investovat do zdravotnictví. Vzkazujete: Nebudeme investovat a budovat infrastrukturu a další věci. Toto jasně lidem vzkazujete. Tady žije ještě velké množství lidí, kteří si to pamatují, kteří si pamatují to proškrtávání. A prostě my se neproškrtáme do prosperity přes 150 mld. To je celé. O tom je tato novela zákona, o jejíž podporu prosím žádám, protože opakuji, jde o budoucnost lidí této země.
S přednostním právem se přihlásil pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.
Chci uklidnit všechny důchodce, když ten zákon neprojde, s vašimi důchody to neudělá nic! Nemusíte se bát. A všechny ostatní skupiny, které tady lživě paní ministryně vyjmenovala. Nic z toho není pravda! Já jsem nenabádal nikoho k tomu, aby porušoval zákon. My máme spor o výklad zákona. To je úplně něco jiného než říkat porušte zákon. Co by tam právníci dělali, když mají posuzovat hospodářství? To nemá žádnou logiku. To je čistá demagogie. To je zneužívání situace k politickému útoku na ty, kteří se oprávněně brání tomuto návrhu zákona. Když ho chcete prosadit, tak ho pusťte do normálního legislativního procesu. Na tom není nic špatného.
Děkuji za slovo. Jako obvykle navrhuji zkrácení doby v obecné i podrobné rozpravě pro každého poslance jednou na pět minut.
Děkuji. Tedy zkrácení řečnické doby na pět minut v obou rozpravách. Stále přicházejí poslanci, já je vítám. Až nás bude dostatečný počet, tak to můžeme hlasovat. Tak já nevím. Já myslím, že můžeme pokračovat. Věřím, že nás kolegové případně sledují. Já bych pokračoval.
Tento návrh zákona se dotýká exekucí, insolvencí a běhu lhůt. Ten běh lhůt byl v zásadě bezproblémový. To není jako u těch nájmů, které jsme řešili. Subjekt A, subjekt B, nad tím třeba stát. Tady je těch zájmů mnohem víc. A mezi těmi je třeba hledat velmi přísnou rovnováhu. Zaprvé žádná data nejsou. Ani na exekučních soudech, ani u exekutorů, samozřejmě. Ale tehdy v 90. letech se prý říkalo v rámci právnické obce: Kdo platil dluhy, byl blbec - s prominutím, omlouvám se přítomným dámám. Protože prostě to nebylo potřeba. Proto jsou tu exekutoři. Ale nyní mám dojem, že je potřeba udělat změnu. A děkuji ministerstvu, že ten zákon zvládlo poměrně kvalitně v tak krátkém čase připravit. Tak nelze sebrat peníze těm, kteří musí ty pohledávky administrovat. To by skutečně ulehčilo tomu systému. Bude možné tuto smluvní pokutu uplatnit? Náš poslanecký klub tento návrh podpoří. Děkuji.
Také vám motivačně pustím stopky.
Děkuji za slovo. Nicméně je to legislativně tak složité, že to nebylo schopné ani Ministerstvo spravedlnosti dotáhnout do takové podoby, abychom to mohli předložit ve stavu legislativní nouze.
Já to vidím jako jasné zneužití této situace k tomu, aby si vláda vytvořila prostor pro neodpovědné rozpočtové opatření. Já se jako paní ministryně neobávám toho, že by vláda přistoupila k nějakým ekonomickým škrtům. Já se naopak obávám toho, aby nedošlo k rozvratu veřejných financí. Mně je jasné, že nějaký fiskální impuls do ekonomiky musí přijít.
Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Martínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Ale ten pravý důvod, proč o to vláda žádá, nalezneme ještě před krizí. Šlo o nejhorší únorový výsledek státních financí od roku 1993, tedy v moderní historii České republiky. Proč o tom mluvím? Sousední Německo si například vytvořilo rezervy. A my žádný takový polštář nemáme. Po šesti letech hnutí ANO na Ministerstvu financí nemáme rezervy a důsledkem je toto rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. Já musím říci, že bohužel na má slova došlo dříve a hůře, než jsem si myslel. Rozvolnění rozpočtové odpovědnosti na sedm let je zneužití krize a zakrytí špatného hospodaření vlády posledních let. A my souhlasíme s tím, že dnes v době nouze musí přijít dostatečná podpora, která nejen udrží zaměstnanost, udrží živnostníky, udrží firmy, ale nejenom že se udrží, ale taková podpora, aby co nejrychleji tyto ekonomické subjekty, ale i jejich klienti začali spotřebovávat, nakupovat, investovat, protože tak se ekonomika rozjede. A musím říct, že mě třeba mrzí, že jste včera, paní ministryně, nesouhlasila, aby se odložila splatnost DPH i z nezaplacených faktur, odložila v době, kdy se zpomaluje platební styk. Tak prosím neříkejte, že kdo dneska nesouhlasí s rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti na sedm let, je pro zvyšování daní. Tak tomu skutečně není.
Nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.
Podstatou návrhu je razantní zvýšení maximálně přípustných hodnot strukturálních deficitů pro roky 2021 až 2027 z úrovně 1 % HDP uvedené ve stávajícím znění zákona. Důvodová zpráva vládního návrhu zákona uvádí, že pokud by nebyla tato úprava schválena, musela by vláda v případě nyní očekávaného prudkého propadu ekonomiky v roce 2020 nastavit fiskální politiku v roce 2021 výrazně restriktivněji.
To byla taky samozřejmě správná připomínka.
Nelze to takhle paušálně říct. Proboha, život je zelený strom. Ten návrh je špatný z toho titulu, že vkládá pronajímatelům do úst, že nechtějí mít obsazené byty, že budou chtít toho nájemce okamžitě vykopnout. To je zcela nesmyslné. To je přece nesmyslné. My podpoříme pozměňovací návrhy našich kolegů a sám předkládám pozměňovací návrhy, ke kterým se teď v podrobné rozpravě hlásím.
Děkuji. Nyní paní poslankyně Šafránková, připraví se pan poslanec Kytýr.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Domnívá se, že předkládaný sněmovní tisk toto neupravuje. Z těchto důvodů v pozměňovacím návrhu navrhuje, aby nájemné placené v ochranné době bylo použito na krytí nájemného v ochranné době a až po skončení ochranné doby se nájemné použilo na krytí pohledávek z rozhodné doby. Děkuji za slovo.
Pane poslanče, máte slovo.
Dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Já tady budu trochu déle, protože těch pozměňovacích návrhů s ohledem na podobu té samotné materie mám víc. Další pozměňovací návrh je 4851, kde se jedná o zkrácení té rozhodné doby do 30. června s možností prodloužení do 30. září letošního roku. V dalším pozměňovacím návrhu 4811 se snažíme přispět k tomu, aby opravdu ta legislativa jako celek byla vyváženější, nebyla jenom tím, že přidáme černého Petra samotným vlastníkům a pronajímatelům, ale že stát ponese záruku za nedobytné pohledávky v celém rozsahu. Za nás se jednoznačně stavíme k tomu, aby to nebylo jenom přehození černého Petra, ale aby tady stát opravdu pomohl, tak jako se snaží pomoci v případě jiných schválených zákonů v případě stavu nouze.
Nyní paní poslankyně Helena Válková, připraví se pan poslanec Lipavský.
Čili ještě jednou.
Pan poslanec Lipavský se vzdal své přihlášky.
Děkuji za slovo. Doufejme všichni, že to bude krátké.
Ale jestli při první minele, která nás potkala na cestě normálního vývoje, a ten zákon je psán právě pro ty minely, jestli při první minele ho změníte, tak ho činíte zcela bezcenným. Nebude mít cenu ani toho papíru, na kterém je napsán. Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady, pandemickou trajektorií zadlužení.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi také několik slov za hnutí SPD. Je potřeba říct, že státní rozpočet, nebo státní finance nebyly už před koronavirovou pandemií v dobré kondici. Také je potřeba říct, že vláda v minulých letech vybrala peníze ze všech státních a polostátních firem a projedli jsme téměř všechno, co v tomto státě bylo. Česky řečeno, nemysleli jsme na státní kolečka. A také to konstatoval i Nejvyšší kontrolní úřad, který říkal, že na případnou krizi státní rozpočet není dobře připraven. Jsme konstruktivní opozice, takže říkám, že bych takovému návrhu rozuměl, a byli bychom dokonce připraveni takový návrh podpořit, ale za určitých podmínek. Samozřejmě že to znamená říct Bruselu, a tedy Evropské unii, že s jejich politikou a s jejich diktátem končíme. Takže nic takového zatím od vlády na stole nemáme, a jinými slovy, jsme připraveni vládě uvolnit více ruce, ale musíme vědět, s jakým cílem. Pokud to nevíme, musíme říct ne, protože máme odpovědnost k lidem, kteří v této zemi platí daně, se kterými vy teď hospodaříte. Takže hnutí SPD tento zákon nepodpoří.
V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř. Připraví se pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, máte slovo, pane poslanče.